Ať už právě navržený bod zařazen bude, nebo nebude, rád bych řekl panu místopředsedovi Okamurovi, že Poslanecká sněmovna nemůže uložit ministerstvu, jakémukoliv. Ministerstvo je údem vlády a uložit mu může pouze vláda. Poslanecká sněmovna nikoliv.
Jak jsem avizoval na grémiu, tak žádám Poslaneckou sněmovnu o zařazení bodu číslo 74, je to sněmovní návrh energetického zákona, na příští středu po pevně zařazených bodech.
Děkuji, pane předsedo. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych navrhl na jednání pléna Poslanecké sněmovny bod s názvem Parlamentní diplomacie předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Radka Vondráčka. K tomuto rozhodnutí mě vedou tři závažné důvody. Navrhuji, aby byl zařazen jako první.
Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, rád bych požádal o zařazení nového bodu a jeho pevné zařazení. Krátké zdůvodnění. Tato Poslanecká sněmovna přijala v prosinci 2017 usnesení, ve kterém vyzývá vládu k tomu, aby od 1. září tohoto roku zvýšila platy učitelům a nepedagogickým pracovníkům. Jak všichni víme, toto se nestalo. Děkuji předem za podporu.
Já musím s plným vědomím říci, že jsme více než miliardu korun do chybějícího rozpočtu regionálního školství jako vláda dokázali aktivizovat, dokázali tam dát, protože chyběly prostředky v regionálním školství na speciální školy a tuto záležitost jsme přednostně řešili jako vláda, protože vzdělávání je prioritou a to zalátání těch děr musí mít přednost před přidáním mezd. Já jsem rád, že když odprezentuji pár čísel pro rok 2019, je to stále ještě návrh, který bude ve Sněmovně, tak do mzdové oblasti půjde přes 15 miliard korun. To byla další drobná díra, s prominutím v uvozovkách drobná díra, kterou se podařilo napravit.
Slova by se měl nejdříve ujmout ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.
To, že dnes samozřejmě tady v médiích existují určité tlaky na personální řešení situace ve Fakultní nemocnici v Ostravě je pravdou. Na druhou stranu je třeba říci, že ta situace rozhodně není černobílá. Tady já jsem souhlasil s tím, že k těm změnám dojít musí. Myslím si, že byly zcela legitimní a byly založeny na skutečně zmapovaných faktech. Je třeba říci, že předtím jsem se snažil tu situaci uklidnit. Já tady můžu vyjmenovat, kolik klinik přišlo o svého přednostu za ředitelování pana ředitele Němečka. A nikdo to takto mediálně neřešil. Je pravdou, že ta komunikace tam není úplně dobrá. Ta atmosféra do jisté míry napjatá je, to určitě nechci nikterak zpochybňovat. Situace mě určitě netěší. Ten mediální obraz je, řekněme, negativní, byť mám pocit, že někteří se vyjadřují v médiích a možná tu situaci... nebo ještě lijí olej do ohně, aniž by počkali na nějaké rozhodnutí nebo finální řešení, které určitě přijde.
Pan poslanec Skopeček se hlásí k tomuto návrhu, nebo do rozpravy? Ne, k tomu návrhu. Prosím o klid v sále. Byl přednesen návrh na přerušení tohoto bodu do příští řádné schůze Sněmovny. V tom případě vás odhlásím a prosím, přihlaste se znovu svými kartami. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? V hlasování číslo 43 bylo přihlášeno 165 poslanců a poslankyň, pro 133, proti nikdo. S přednostním právem se mi hlásí pan předseda Kalousek.
Jenom velmi krátce. Mnohem častěji než poslanci opoziční. Já jim to nevyčítám, je to správně.
Já vás přeruším, pane předsedo, a poprosím sněmovnu o klid.
- o tom, jak se dodávají koláče do řetězců. Myslím si, že to byla přínosná debata, ale tu debatu naplňovali zejména poslanci ANO.
K vystoupení pana poslance Skopečka před hlasováním si dovolím podotknout, že byl původně avizován procedurální protinávrh, tedy jsem to umožnil. Prosím, ujměte se slova.
Úplné transpozice této směrnice bude dosaženo přijetím prováděcích právních předpisů, na což pamatují i zmocňovací ustanovení obsažená v návrhu zákona. V souladu s požadavky směrnice dochází zejména k úpravě základních podmínek provozu plavidel na vnitrozemských vodních cestách, procesu schvalování technické způsobilosti plavidel a vydávání osvědčení plavidel, podmínek zkrácení a prodloužení doby platnosti osvědčení plavidel, zřízení nové evidence osvědčení plavidel prokazujících plnění harmonizovaných technických požadavků včetně zajištění předávání vybraných údajů do evropské databáze trupů plavidel a jejich výmazu. Návrh zákona přináší i další změny, přesahující rámec uvedené směrnice. Součástí předkládaného návrhu zákona je i dílčí úprava a doplnění některých ustanovení zákona o vnitrozemské plavbě na základě zkušeností z aplikační praxe, jakož i provedení několika terminologických změn a úprav legislativně technického charakteru. Děkuji za pozornost.
Děkuji, pane předsedající. Směrnice vlastně harmonizuje podmínky pro vystavování osvědčení plavidla, upravuje problematiku jednotného evropského identifikačního čísla plavidla a nově je tu také výslovně upravena evropská databáze trupu plavidel, kterou vede Evropská komise a do níž členské státy Evropské unie předávají stanovené údaje o plavidlech.
Takže prozatím bych požádala o vyřazení bodu 116 z této schůze.
Jako další je přihlášen pan poslanec Leo Luzar.
Na Ostravsku se veřejně hovoří o tom, že ArcelorMittal bude činit veškeré kroky, aby mu tady ve střední Evropě nevznikl konkurent. Mám ještě jeden bod k zařazení. V současné situaci tento problém se přelil i do fakulty, do lékařské fakulty v Ostravě, která má dva děkany. Tato situace je samozřejmě nemilá. Došlo k tomu rozhodnutím soudu ohledně neplatnosti výpovědi. Známe tu situaci, víme, že už jsme ji zažili. Tyto problémy se kumulují, nahrnují. Proto vás žádám, abyste tento bod zařadili na dnešek na 18. hodinu, aby nám tuto informativní zprávu pan ministr řekl.
Myslel jsem si, že v pátek ta situace bude uklidněna. Nebyla. Já to samozřejmě řeším. Ale ubezpečuji vás, že v tomto týdnu ta situace bude dořešena. A samozřejmě mohu o tom informovat Sněmovnu.
Já tomu rozumím.
Je pravda, že tuto otázku jsme nějakým způsobem diskutovali už na grémiu. A tam jsem měl dojem, že panuje shoda, že jenom o tomto budeme hlasovat zvlášť. Takže v tom případě, abych vás hned rozsoudil, tak budeme muset hlasovat každý... Možná bych ještě mohl navrhnout: hlasujme zařazení jedním hlasováním a vyřazení potom hlasujme jednotlivě. Protože aspoň trochu si usnadněme práci.
Povedeme je na úrovni Asociace krajů, Svazu měst a obcí. Budeme debatovat a budeme vlastně metodicky nastavovat. Ono spočítat ty dopady, to opravdu není jednoduché. Protože to může dopadnout tak, že třeba to DPH zaplatí stát.
Děkuji paní ministryni financí. Paní poslankyně, máte slovo k faktické poznámce.
To zkrátka platí už všude v Evropě. A myslím si, že by měly být každopádně vyjmenovány subjekty, anebo byste měli vědět, když přinesete takovýto zákon, tak byste měli vědět, jakých subjektů se to bude týkat, jakých služeb. Takže spíš si myslím, že pro příště by bylo dobré, kdyby se postupovalo tímto způsobem.
Nyní faktická poznámka pana poslance Mariana Jurečky. Nyní pan kolega Ferjenčík.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, na úvod musím tedy podobně jako kolega Dolejš zmínit poměrně nešťastný postup, který vláda zvolila při prosazování tohoto zákona, kdy zaprvé došlo k tomu, že se ho nepodařilo projednat do prázdnin. My jsme vystupovali velmi hlasitě proti tomu, bohužel většina ve Sněmovně dala přednost tomu volnu, což se dnes ukazuje jako velmi chybné rozhodnutí. Protože přijímat daňové zákony tak, že hrozí, že se nestihnou do konce roku, je extrémně špatný postup. Myslím, že tady to chtělo nějakou součinnost v rámci parlamentu. A teď věcně k tomu zákonu. To jenom aby to zaznělo. A pak několik velmi konkrétních poznámek k tomu zákonu.
A věřím tomu, že pak i ta situace celkově se také výrazně stabilizuje.
Děkuji.
Ano, omlouvám se za svou faktickou poznámku, ale já musím uvést na pravou míru některé skutečnosti, které se týkají lékařské fakulty a fakultní nemocnice. Lékařská fakulta a fakultní nemocnice jsou dvojčata, dokonce srostlá dvojčata. Ty prostě mohou fungovat jenom navzájem. V okamžiku, kdy začnete bořit nemocnici, říkám to jako přenesené slovo, tak zároveň boříte fakultu. Prostě proto, že ta nemocnice vyučuje a zajišťuje výuku v klinických oborech. V okamžiku, kdy kvalita nemocnice klesá, automaticky klesá kvalita lékařské fakulty. Proto také ten systém je nastaven tak, že o přednostovi kliniky skutečně rozhodují akademici i ředitel. Tomu děkanovi, který tam byl jmenován, řekli: Prosím tě, ty nedělej zatím žádný velký rozhodnutí a počkej, až ten mandát tomu druhýmu doběhne. - Protože každý děkan je volen na čtyři roky, bylo to na tři, teď je to na čtyři, a on mu ten mandát má skončit. A takto to funguje. A jestli chcete něco slyšet. Já vám garantuji, že ta péče trpí. Garantuji, dávám na to ruku do ohně. Vím to velmi dobře. Proto to nelze takto zlehčovat.
Děkuji. Dámy a pánové, já bych se chtěl věnovat spíše jen faktům. Ten první odchod, který byl takto signalizován, byl vlastně na základě vlastní žádosti pana profesora Penka, který věděl, že přece jenom čas už nějakým způsobem odchází, a takhle byla jakási dohoda. Jinými slovy, ani akademický senát nebyl složen správně a z nesprávného složení akademického senátu vzešla tato situace. Je nutné říct, že do dnešního dne mám zprávu, že se podařilo ušetřit nemocnici zhruba 50 mil. korun; Druhou věcí je, že když se prokázalo, že doc.
Kdo je proti? Dále je zde návrh pana poslance Lipavského, který navrhuje zařadit nový bod, který se nazývá Parlamentní diplomacie předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Radka Vondráčka. Kdo je proti? Tento návrh přijat nebyl. Nejprve hlasujeme o zařazení. Kdo je proti? Mám tady požadavek na odhlášení, kterému vyhovím. Zdá se, že výsledky hlasování neodpovídají. Znovu eviduji žádost o odhlášení všech. Kdo je proti? Děkuji. Ještě nás čeká několik bodů. Kdo je proti? Teď budeme hlasovat o pevném zařazení. Kdo je proti? Tento návrh nebyl přijat. Kdo je proti? Tento návrh přijat nebyl. Bod jsme tedy zařadili, ale nemá pevné zařazení. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 20. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás tu vítám. Poprosím vás, abyste se už usadili na svých místech, protože mám sdělení, které není běžné. Nebudeme začínat tak, jako vždy... Opravdu bych vás poprosil o důstojnou atmosféru. Organizační výbor Poslanecké sněmovny stanovil návrh pořadu 20. schůze dne 11. října tohoto roku. Pozvánka vám byla rozeslána v pátek 12. října tohoto roku. Navrhuji, abychom určili poslance Jaroslava Dvořáka a poslance Tomáše Vymazala. Kdo je proti? Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme ověřovateli 20. schůze Poslanecké sněmovny určili poslance Jaroslava Dvořáka a Tomáše Vymazala. S náhradní kartou číslo 10 hlasuje pan poslanec Hamáček, s náhradní kartou číslo 11 hlasuje pan poslanec Kalousek, s náhradní kartou číslo 2 hlasuje pan poslanec Pražák. Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 20. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Nejdříve bych vás chtěl informovat o návrzích, na kterých se shodlo dnešní grémium. Navrhujeme Nyní bychom tedy postupovali a vyslechli si návrhy na doplnění nebo změnu jednotlivých poslanců. Jako první je přihlášen předseda klubu ANO 2011 pan Jaroslav Faltýnek.
Dnes mohou živnostníci naprosto legálně používat výdajové paušály a úřady žádným způsobem nezkoumají, jestli ty paušály používají kvůli snížení byrokracie, nebo kvůli snížení daňového základu. A ten zákon je takhle navržen, myslím, že funguje dobře a není tam žádný problém. Evropská legislativa chce aplikovat na daň z příjmu právnických osob. Takže to je první okruh, kde bych poprosil o nějakou reakci. Jednu v oblasti kontroly heren. Přiznám se, že tam ještě si umím představit, že to má nějaké opodstatnění, umím si představit pracovníka státu, který jde kontrolovat nějakou hernu, a kde chce raději použít z bezpečnostních důvodů krycí doklad. Nicméně v oblasti běžné kontroly EET mi to přijde naprosto extenzivní opatření a skutečně ho nechápu. Pro mě je to naprosto nepochopitelné ustanovení. A jestli je skutečně problém, že se děje, že úředníci jsou ohroženi na zdraví, když kontrolují EET, tak asi ten problém musíme řešit trochu jinak než krycími doklady. Tak bych se rád zeptal Ministerstva financí, jestli tyto paragrafy skutečně jsou ku prospěchu České republiky vzhledem k tomu, že my jsme země, která má bankovní sektor do značné míry pod kontrolou zahraničních matek, které mohou tyto způsoby používat k optimalizaci vývodu kapitálu.
Děkuji panu poslanci Ferjenčíkovi a to byl poslední přihlášený do rozpravy. Vidím přihlášku pana předsedy klubu ODS a kolega Volný se hlásil předtím, ale protože pan předseda má přednostní právo - neuplatňuje, dobře. Tak v tom případě kolega Volný.
Děkuji, pane předsedající. Já to vysvětlím. Tato materie je částečně implementační materie, ale tím nechci argumentovat. Ale je to návrh zákona, který máme k dispozici v Poslanecké sněmovně už nejméně tři měsíce. A chtěl bych poděkovat i panu kolegovi od Pirátů, předřečníkovi, který řekl, že je potřeba tento materiál schválit co nejdřív. Proto vás moc prosím o podporu zkrácení na 30 dní.
Děkuji. Nyní faktická poznámka pana kolegy Juránka. Potom přednostní právo pana předsedy klubu ODS a zpravodaje.
Paní ministryně, kolegyně, kolegové, já bych chtěl říct, že metodickým způsobem se tady tato záležitost, která se týká té části, která by měla být odročena, nedá vyřešit. Ale znamená to velmi výrazný zásah do rozpočtů všech krajů a hlavního města Prahy zcela jednoznačně. A zejména u velkých měst to má stejný dopad jako u krajů, to znamená, města, která jsou nad 100 000 obyvatel, zcela určitě. Jsem přesvědčen o tom, že když to nepůjde jinak, že to potom bude muset být řešeno rozpočtovým určením daní do rozpočtu roku 2020, protože ta částka je tak velká, že to nejsou kraje ani velká města. Pardon, velká města některá by to byla schopna pokrýt, ale z krajů by to mohly pokrýt tak dva, maximálně tři kraje. To znamená, tady chci jenom říct, že je to velmi závažná věc, má to velmi závažný dopad následně do rozpočtů krajů a do rozpočtů měst. A tak prosím, aby tomu byla věnována náležitá pozornost.
Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Děkuji za slovo. Já chci říct, že dnes máme 23. října, začali jsme první čtení a není chybou opozice, že začínáme projednávat daňový balíček 23. října, když účinnost má být od 1. ledna. Takže nesnažte se nás teď tlačit do kouta s tím, že není čas. Ano, není čas, ale díky postupu vlády v Poslanecké sněmovně. Dávno jsme mohli mít první čtení za sebou. Je poctivé říct, že jsou tam věci, které i my jsme připraveni podpořit, proto nebudeme navrhovat ani zamítnutí, ani vrácení k přepracování. Obehraná písnička implementace, skutečně si myslím, že nemá cenu tím strávit čas. My jsme tady před pár týdny projednávali poslanecký návrh na snížení sazby DPH ve veřejné dopravě. Tak chyťme paní ministryni za slovo a podívejme se, jak systémově se řeší snížení DPH u naší vlády. Snižujeme DPH ne v bodě 22, sněmovní tisk 206, ale v bodě 23, evidence tržeb. Tak veřejná doprava, snížit DPH je nesystémové. Jak říkal pan poslanec Volný, takový novotvar - svaz krajů jste říkal před chvílí? Svaz krajů.
To, co ve mně vzbuzuje určitý neklid, je to, že se od začátku říkalo, že v ostravské nemocnici bude mít pan ředitel Němeček obrovské problémy díky svému fungování ve vládě. Ale tam nedošlo jenom k výměně přednostů klinik, tam došlo k výměně v managementu. Pokud se něco likviduje a uklízí a uklízí se tak, že je úplně jedno, co všecko spadne a jestli ten stroj bude fungovat dál, nebo jestli se zastaví, je to manažersky špatně. Napravit nelze tím, že něco zničím. Tak to nefunguje a v medicíně už by to vůbec tak fungovat nemělo.